Ať ho řeší až potom oni, ti, co tady budou v té době vládnout... Ale tenkrát ještě penzijní systém v deficitu nebyl. Nenabízíte řešení. Normální by bylo říci, kolik to bude stát v kterých letech a kde na to tato země, z jakých zdrojů, vezme. To je naprosto korektní.
Dámy a pánové, já se nechci pouštět do složitých a dlouhých debat, ale myslím si, že je potřeba reagovat na jednu věc. On se stal opak - nezaměstnanost rostla. Ne, my jsme to způsobili. Ten propad způsobila jednak krize, jednak růst nezaměstnanosti a ještě nedobrá a skutečně chybná opatření pravicových vlád.
Dalším přihlášeným je paní poslankyně Chalánková.
Takže tady se skutečně nabídka školství míjí. To je ten velký problém u mladých lidí.
Druhá věc, která tady možná ještě nebyla zmíněna, je, že se otevřela možnost pro agentury práce opět dočasně přidělovat zaměstnance se zdravotním postižením. Agentura práce si nebude moci tyto dočasně přidělované zaměstnance započíst do celkového počtu svých zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu ani pro účely poskytování náhradního plnění.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan kolega Antonín Seďa v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.
Dám příklad. Váží si sami sebe a navazují důležité sociální vazby.
Ale zpravodaj s přednostním právem chce?
Druhá poznámka. To je druhá poznámka. A to také nebyla malá částka. Tečka.
Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka v obecné rozpravě. A vidím další přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Podpora totiž nevytváří nové pracovní místo. Nové pracovní místo může vytvořit jedině větší odbyt zboží či služeb a automaticky samozřejmě zaměstnavatel díky potřebě zvyšuje počet zaměstnanců. A my tady máme absolventy bez praxe, my tady máme seniory v předdůchodovém věku, my tady máme rodiče po rodičovské dovolené s malými dětmi a máme tady taky zdravotně postižené. To jsou čtyři skupiny lidí, které by si zasloužily podporu. A každá větší podpora jedné skupině znamená vytlačování z pracovního trhu jiné skupiny. Budeme se muset v budoucnu znovu zaobírat tzv. náhradním plněním. Budeme se muset zřejmě zaobírat i rozdělením tohoto segmentu zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných podle stupně ztráty pracovní schopnosti.
Nyní se přihlásila paní poslankyně Černochová, takže máte slovo.
Dobré dopoledne.
To znamená, že zákon budeme projednávat řádně, nikoli ve zkráceném režimu. V tom případě otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se přihlásil do obecné rozpravy. Takže pan ministr.
Děkuji za možnost vyjádření.
Dobrý den, pane předsedající. Já myslím, že je to úplně jednoduché, protože kdyby nebyly předčasné volby, tak ten zákon byl přijat, není nějak kontroverzní.
Já neslyším, co říká řečník u pultíku. Děkuji za to, že to budete respektovat.
Velmi často zapomínáme, že taky přijde nová Evropská komise.
I tak děkuji kolegům, že se ztišili, je to příjemnější pro projednávání. Případně kdo se zdržel? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání do hospodářského výboru, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji navrhovateli i předkladateli. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. A nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Předložený návrh zákona se týká problematiky zvyšování důchodů a lze říci, že obsahuje dvě hlavní opatření.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega Budeme pokračovat dalším bodem podle schváleného pořadí.
Činím tak po dohodě s Českou národní bankou.
Děkuji za slovo. Předpokládám, že s projednáním tohoto tisku nebude problém a bude to velmi rychlé.
Dobře, děkuji za váš návrh. Ještě někdo další se změnou? Není tomu tak. Tyto dva body jsme vyřadili. Nyní přeřazení bodu 24 za bod 18, jak navrhoval pan kolega Adámek. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Nikdo nemá námitku. Děkuji vám. Doplnili jsme tak náš program jednání o další mezinárodní smlouvu a pevně jsme ji zařadili. Nyní ještě k organizačním věcem.
Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. A nyní prosím s faktickou pana poslance Stupčuka.
Respektuji to, že s tímto návrhem nemusíte, vážené kolegyně, kolegové, souhlasit. To je vaše svaté právo. Ale prosím, nepoužívejme demagogickou argumentaci. Přece každý ví, že v Praze je obecně vždycky pro jakýkoli typ voleb vyšší volební účast. To není jenom v tomto případě. Takže to považuji za falešný argument, když si takto vytrhnete to srovnání. A to, proč tomu tak v Praze je...
Děkuji za dodržení časového limitu. Hlasování končím s tím, že návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna tedy souhlasí s účastí primátora hlavního města Prahy při projednávání tohoto bodu a já ho prosím do sálu. Já myslím, že mu ten prostor můžeme dát, protože čekal, než vypořádám faktické poznámky. Dobrý den, pane primátore. Pokud dovolíte, je obecná rozprava. Dáme potom prostor i panu primátorovi. Prosím, pane poslanče. A já dávám přednost poslancům, kteří jsou řádně přihlášení.
Má dvě zásadní věci. První věc je, že se Praha stane jedním volebním obvodem. Účelové změny voleb, které byly v minulých letech, vyvrcholily v roce 2010, kdy Praha byla rozdělena na šest obvodů, a znamenalo to i následnou ústavní stížnost. Jen pro vaši představu, v roce 1998 Praha byla rozdělena na deset obvodů, v roce 2002 na pět obvodů a tedy v roce 2010 na sedm volebních obvodů. Za sebe i za klub TOP 09 říkám, že pokud by byla předložena takováto úprava, tak s tím nemáme problém. Tento návrh hlavního města Prahy zachovává povahu Prahy jako obce - to je to, o čem tady teď mluvíme - a zároveň nezkracuje volební období. Pokud tedy v Praze začneme nyní volit každé dva roky, tak bych chtěl tu kalkulaci vidět, že to tedy nemá žádný vliv na ostatní veřejné rozpočty. Omlouvám se všem předkladatelům, ale tuto záležitost jsem nepochopil. Tedy jakkoli poslanci především vládních stran předkládají návrh, kde říkají, že to nebude mít vliv na obecné rozpočty, stanovisko vlády je zcela opačné. Volby budou co dva roky, a budou tedy dražší. To nám předkladatelé zamlčeli. Uvedu vám to na čtyřech příkladech. Do krajských zastupitelstev tuto možnost nemají. Podotýkám, že tato změna, kterou přinese tento návrh, není ani čárkou ani písmenkem zmíněna v důvodové zprávě. A ptám se proč. Já bych chtěl právě v tomto pohledu poděkovat sociální demokracii. Já to vidím jako takovou hezkou šibenici, kterou postavila, a ti zástupci hnutí ANO, kteří to podepsali, strkají hlavu do této šibenice a ještě se u toho usmívají. Sociální demokracii gratuluji, hnutí ANO v Praze kondoluji.
S faktickou prosím pana poslance Adámka a poté pana poslance Komárka.
Vy jste nás tady napadl, že jsme úmyslně něco zamlčeli. Cituji jenom část: Sjednocuje tyto podmínky s podmínkami, jaké mají ostatní kraje. Jinými slovy, předkladatelé si myslí, že to tak má být, tak jako si myslí, a odpovídám prostřednictvím paní předsedkyně na další váš dotaz, já nevidím problém v tom, že pokud se přijme náš návrh, nebudou moci býti zastupitelé v dozorčích a správních radách. Snad se vejdu do limitu. Kdo tady vládl deset let? Kdo to rozvrátil? Kdo nás tam dostal?
Pane poslanče, já se omlouvám, váš čas vypršel.
Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji. Já mám jenom opravdu technickou věc a opravdu, nemyslete si, že chci zasahovat do práva kohokoliv kdykoliv mluvit podle pořadí, ale já jsem velice kvitoval snahu kolegy Koubka dát přednost panu primátorovi i bez ohledu na přihlášené v rozpravě, ale on nevymyslel způsob, jak to udělat. Samozřejmě předpokládám, že nikdo z nás ostatních je nepředběhne. Čili ve vší naprosté skromnosti si dovoluji tento nápad dát k dispozici dalším řečníkům, pokud sdílejí snahu pana Koubka dát přednost panu primátorovi.
Takže můžu klidně předběhnout s přednostním právem pana primátora. Nerozhodujeme my jako poslanci. V tom nevidím osobně žádný problém.
Děkuji panu poslanci za dodržení času a nyní prosím k faktické pana poslance Koubka.
Nikdy bych si nedovolil říci, že jste něco neřekl, když jste to řekl. Já se domnívám, že slušnost by byla napsat, že tato změna, která by nastala, že tuto změnu bude mít možnost už prodiskutovat předem v tom písemném návrhu, a to tam, pane kolego, nebylo!
Děkuji za dodržení času a nyní prosím do rozpravy přihlášeného pana poslance Bendu.
Opozice bere i dobré návrhy z vládní koalice. Oznamuji, že i já i Franta Laudát stahujeme svou přihlášku a hlásíme se v okamžiku vystoupení pana primátora znovu tak, abychom mu dali v tuto chvíli přednost, protože si myslím, že je rozumné, aby promluvil.
Dobrá, děkuji za vstřícnost, a tudíž prosím pana primátora k řečnickému pultíku. Prosím, pane primátore, máte slovo.
Dalším bodem našeho jednání bude Ptám se: má někdo jiný návrh? Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Pavel Holík? Hlasování 32 jsem zahájil. Děkuji vám.
Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou dnes děkuji za udělené slovo. Po vyjednávání byla smlouva podepsána 22. května 2013 v Lipsku. Cílem navrhované úpravy je vytvoření komplexního rámce pro provozování nákladní, osobní silniční dopravy mezi oběma státy. Sjednání smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Budeme hlasovat, aby byl tento tisk přikázán zahraničnímu výboru. O tom rozhodneme v hlasování 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tento materiál uvede ministr dopravy Antonín Prachař.
Účetní závěrka státního fondu, která je součástí výroční zprávy, byla v souladu se zákonem ověřena nezávislým auditorem.
Děkuji za slovo.
Děkuji za velmi úspornou zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Legislativní a věcný rozbor i hlavní důvody máte v důvodové zprávě. Zde mi dovolte uvést jenom to nejdůležitější. Hlavním smyslem předkládané, v podstatě velmi jednoduché novely je vnést pořádek a řád do volebního systému v Praze. Rozhodlo také o tom, že Praha bude tvořit jeden volební obvod. Situace v Praze byla dosud velmi chaotická a zesilovala především nerovnost konkurence politických stran. Když nepočítám první svobodné volby v roce 1990, byly pražské volby provázeny kouzelnickými čarami, manipulacemi zahrnujícími v propracovaných matematických vzorcích volební preference a sílu stran v jednotlivých volebních okrscích, počet členů zastupitelstva a taktiku při územním vymezování volebních obvodů a počtu mandátů na obvod. A tak se ze stranických volebních štábů rodila rozhodnutí vždy podle aktuální síly a největších volebních výhod nejsilnějšího hráče. Počet členů v dosavadních paterých volbách se pohyboval od 55 přes 63 po 70 zastupitelů. Dokonce byly i různé počty mandátů na obvod v jedněch volbách. Počítalo se každé sídliště, málem každá ulice. Chudáci byli voliči v některých hraničních volebních okrscích: jednou volili v jednom volebním obvodě, jindy z nepochopitelných důvodů v jiném. A tak se v jednom volebním obvodu ocitala historická Praha 1 a okrajové Nebušice s Přední Kopaninou, jindy se zase potkali v jednom volebním obvodu žižkovský Pepík se sedlákem z Nedvězí. Podle stanovisek, která si nechal zpracovat Ústavní soud, bývala tato čísla ještě vyšší. Ano, i takové byly volby v Praze. Náš návrh chce stabilizovat volební situaci v Praze. Z dosavadní vůle stanovit počet členů zastupitelstva v rozmezí 55 až 70 členů navrhujeme počet 65, jako mají ostatní kraje. Hlavní město Praha je podle tohoto ústavního zákona jedním z těchto 14 krajů. Nicméně na druhé straně bylo Praze vyplaceno 250 tisíc na zastupitele, což platí pro kraje, ne pro obce. Jak vidíte, Praha si šikovně vždy dokázala vybrat. Když se to hodilo, byla krajem, jindy zase obcí. V počtu členů zastupitelstva 65 a v jednom volebním obvodu sjednocujeme pražské volby s volbami krajskými. Tím snad skončí věčné dohadování s nespokojenými voliči a střetávání s úsilím občanských iniciativ a kritikou od malých stran. Ti všichni právem napadají neprůhlednost a manipulativnost pražských voleb. Dáme rovnou příležitost všem volebním stranám. Zastavíme i lavinu soudních podání na žaloby a žalob na volby v Praze. Návrh velké skupiny poslanců je promyšlený a dlouhodobý záměr. Byl ale odmítnut v prvním čtení hlasy tehdejší vládní koalice ODS, TOP 09, Věci Veřejné se slovy, že věcně proti tomuto zákonu nic nemají, ale budou dělat komplexní úpravu volebních systémů v celé České republice a předloží komplexní volební zákoník. Dnes snad takovou smůlu mít nebude. Náš návrh není v rozporu se stanoviskem vlády. Souvisí s naším druhým návrhem, návrhem ústavního zákona na jednorázové zkrácení volebního období v hlavním městě Praze. Myslím, že je zřejmé a není matoucí, jak by se termínově konaly volby letos. A termín je jasný i voličům. Pro další volební období bude termín voleb souviset s tím, zda zároveň schválíme ústavní zákon o zkrácení volebního období. Následně pak bude volební cyklus stejný jako u krajů. Pokud ne, tak za čtyři roky. I to je srozumitelné a není to matoucí. Pokud jde o změnu ve slučitelnosti člena pražského zastupitelstva s jinými funkcemi nebo možnost podávat kandidátky jen registrovaným politickým stranám, pak připomínka vlády je správná a náš návrh právě toto řeší. Sjednocuje tyto podmínky s podmínkami, jaké mají ostatní kraje. Není důvod, aby Praha měla výjimku. Tuto naléhavost zdůrazňuje právě tento zákon.
Prosím, aby své úvodní slovo přednesl ministr dopravy Antonín Prachař. Ještě předtím se ptám: má někdo jiný návrh, než je návrh výboru?